Ale to je bohužel už realita při současné vládě, že má-li s nějakou skupinou, s nějakými jednotlivci konkrétní problém, tak raději zavede plošnou povinnost pro všechny ostatní, místo aby se právo vymáhalo adresně po těch, kteří ho skutečně porušuji. Naráží na jednak technické možné problémy, ale jednak naráží také na zásadní nesouhlas moci soudní. Já na to dodávám, že skutečně i to je z mého pohledu nesystémové, protože proč to vztahovat pouze na jedno konkrétní řízení, byť tam mohou být nějaké problémy. Nevím, z jakého důvodu, je to zcela nesystémové, proč by Celní správa měla skutečně vymáhat pohledávky soudů, když k tomu máme příslušné instituce, příslušné úkony v rámci procesního práva a procesních předpisů. Takže samozřejmě uvidíme, jaké pozměňovací návrhy budou schváleny. Proto pokud projdou tyto návrhy, tak my nemůžeme tuto dílčí a nahodilou novelu občanského soudního řádu podpořit. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pak ale moc nechápu, proč do ní kandiduje. Kdyby chtěl být jenom ministrem, pak moc nechápu, proč do té Sněmovny kandiduje, když se mu sem nechce chodit. Nicméně nyní k tisku, který máme před sebou, který bych řekl, že je zcela zbytný. Je to typická novela takového odškrtávacího charakteru. A cokoliv je v něm možná nad tento odškrtávací charakter, tak je škodlivé, což je vždycky trochu nebezpečné.
Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že i s tímto návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Já vám děkuji. Končím projednávání tohoto bodu a s přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. Řada z nás cítí, jak tento bod byl důležitý pro mezinárodní prestiž české zahraniční politiky. Jak neobyčejnou ostudu by Česká republika utrpěla, kdyby tento bod nebyl schválen. Vláda má v této Sněmovně pohodlnou většinu, přesto jste nebyli, tři vládní kolegové, schopni zajistit nezbytný počet vládních poslanců, který by tento bod schválil. Kdyby vám nepomohlo 29 hlasů z pravicové opozice, tak tento bod prostě neprošel. Vy jste tady prostě neměli dost hlasů.
Nejprve přečtu omluvy. A já otevírám další bod dnešního jednání a tím je
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu. Návrh zákona o památkovém fondu má za sebou dlouhou cestu, která jednoznačně ukázala, o jak celospolečensky potřebnou normu se jedná. Mrzí mě, že v tvrzeních některých lobbistů, v mediálních zkratkách, a dokonce v komentářích ať už samozvaných, nebo skutečných expertů se bohužel stále opakují tvrzení, která jsou zavádějící, či nepravdivá. V zájmu stručnosti svého vystoupení zde zmíním jen tři příklady, které tyto skutečnosti ilustrují. Opakuje se, že proti zákonu stojí jednotná fronta odborné veřejnosti. Realita je však jiná. Návrh zákona je poprvé od roku 1989 podporován řadou významných subjektů působících v širokém oboru památkové péče. Druhé podobně zavádějící tvrzení je, že návrh zákona rezignuje na ochranu památkových hodnot, ať už u solitérů, či u historických sídel. Tito kritici spatřují patrně dokonalou ochranu památkových hodnot v tunách papíru, ve vyjadřování se i ke zcela marginálním a zbytečným věcem bez reálného vlivu na zachování hodnot našich kulturních památek a historických sídel. Jsem naopak hluboce přesvědčen, že právě navrhovaný zákon je cestou k předvídatelnosti památkové péče, k objektivitě a odbornosti. Je také cestou k odstranění zbytečné administrativní zátěže pro vlastníky i pro stát. Konečně za úplně absurdní považuji tvrzení, že by snad účelem navrhovaného zákona měla být redukce počtu pracovníků územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu, jak se snaží podsouvat někteří z těchto oponentů či lobbistů. V průběhu projednávání návrhu zákona o ochraně památkového fondu zde v Poslanecké sněmovně bylo načteno poměrně velké množství pozměňovacích návrhů. Nicméně pouze některé z nich je možné doporučit ke schválení. V této souvislosti chci zdůraznit, že Ministerstvo kultury kontinuálně vedlo na půdě Poslanecké sněmovny řadu jednání, při nichž došlo u některých pozměňovacích návrhů přes počáteční negativní stanovisko k jejich akceptování a podpoře ze strany předkladatele. Množství pozměňovacích návrhů je však vnitřně rozporných, zakládají rozpor mezi sebou vzájemně a nejsou přijatelné z věcných důvodů. Závěrem svého vystoupení bych rád uvedl, že v navrhovaném zákoně o ochraně památkového fondu je řada principů, které jsou pro vznik nové, smysluplné normy klíčové. Průběžně jsou zde však diskutovány i relativně dílčí změny, které v případě přijetí nemusí znamenat zásadní komplikace pro implementaci zákona, ale na druhou stranu mohou být vnímány jako promarněná příležitost ke zlepšení dosavadního stavu. Hlasovací procedura bude složitá, ale pevně věřím, že se podaří ji zdárně absolvovat a předloženou normu schválit. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Velmi prosím, abychom tento návrh podpořili a ponechali stávající znění. Takže tady bych velice poprosil, abychom vážně zvážili, jestli chceme podporovat návrh D.
Máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Je to možné, ale výhrady, které k tomu jsou, sdělil pan kolega poslanec Benda i Martin Plíšek, takže je nebudu opakovat. Teď myslím výhrady odborné veřejnosti, to znamená soudců. Na Karláku máme dopravku pro celou velkou Prahu, vyšetřují se tam dopravní nehody, specializace i pro vyšetřovatele pro velkou Prahu a jsou tam i specialisté soudci. A bez ohledu na to, jestli tam jsou soudci specialisté, kteří to budou umět, nebo nebudou umět.
Říkal jsem to sice smutně, nedej bože, ale chápu, že poznat minulost je velmi důležité, a proto jsem pro, aby se takovéto věci samozřejmě dělaly. Což si myslím, že je podnětem k tomu, aby se Ministerstvo kultury tím opravdu zabývalo. Myslím si, že to není správné. Myslím si, že také je špatně, když Ministerstvo dopravy staví dálnici, aby platilo také za průzkum zase jiné státní organizaci, to si myslím, že opravdu není v pořádku. Výtka, že údajně je tam nejednoznačně řečeno, že Archeologický ústav, památkový ústav nebo archeologická osoba provádějící záchranný archeologický výzkum hradí náklady záchranného archeologického výzkumu, tak tam si myslím, že se dá jednoduše vysvětlit. Když se přidají finanční prostředky do této kapitoly, tak samozřejmě z té kapitoly se dají hradit všechny archeologické průzkumy. A je to tedy obrovská šance, jak pomoci těm stavebníkům. A toto by úplně samozřejmě odstranilo. Takže věřím, že i na to budou poskytovatelé dotací v budoucnu myslet. Věřím, milé kolegyně, kolegové, že podpoříte můj pozměňující návrh a pomůžete tak budoucím stavebníkům k tomu, aby ta nespravedlnost, která je v zákoně, byla odstraněna.
Já musím reagovat na pana kolegu, který tady mluví o jakési nespravedlnosti. A to znamená, že ten stavebník s tím už dopředu počítá.
Já vám také děkuji.
Já jenom krátce zareaguji na vystoupení kolegy Junka.
Já jsem se také smál na vaší včerejší tiskovce. Památkový zákon obsahuje 152 paragrafů, což je poměrně významný nárůst proti současným 47 paragrafům zákona o památkové péči. Dalo by se tudíž předpokládat, že památkovým zákonem dochází k významným koncepčním změnám v této oblasti právní úpravy, které zásadním způsobem napravují údajně zastaralý a překonaný zákon o památkové péči.
Tak tak dlouho žili komunisté.
Podívejme se na preference jednotlivých politických stran. TOP 09 je tam ještě taky. A možná právě proto, že bojujete minulé války. A ty, které je potřeba bojovat teď pro dnešek, pro zítřek, pro občany České republiky, jako například hluboce se zamyslet nad tím, jak pomůžeme zemědělcům se zvládnutím následků katastrofálního sucha, ty vy odmítáte bojovat. A přestaňme si tady dělat volební kampaně.
První pan ministr Stropnický, potom pan poslanec Blažek, Fiedler, Kalousek, Laudát a tak dále.
Já tady poslouchám tu debatu. Existuje skupina lidí, kteří je prostě volí. A pro mě ta otázka přece zní úplně jinak a jenom se nad tím zamysleme. To je prostě realita. A ta otázka mě zajímá z tohohle hlediska a my ji tady nevyřešíme. Ale jenom si uvědomte, že pokud se nepletu, v Evropském parlamentu je jediná komunistická strana, a to je ta naše, která si nechala název. Jmenovaly se jinak. Ale to se mi tady od tohohle pultíku fakt nepodaří.
Pan poslanec Fiedler, potom pan předseda Kalousek.
Abychom se vrátili k věcnému tématu. Tenhle ideologický souboj si nechte, kolegové, na volební kampaň. Nechte to na těch lidech, aby si to rozhodli, aby se vyjádřili. Já se nestavím ani na jednu stranu, ani na druhou. Ale proč tady přežívá něco, no to je asi to, jak tady vládly všechny minulé vlády v minulosti.
Promiňte, jenom znovu odpověď předsedovi klubu KSČM. My nevedeme minulé války, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího. Právě proto, že se nechceme těch minulých válek dočkat, tak bojujeme i ty budoucí války, aby to, co občas připomínáme, se nevracelo. To s tím nesouvisí.
Nechci hrát minulé války, jak tady říkal kolega Kováčik. A dělá to ve prospěch cizí mocnosti, nezlobte se na mě.
Dodneška jsou kvůli tomu diplomatické rozpory mezi Ukrajinou a Českou republikou. Ukažte mi jednoho jediného krymského Tatara, který si chválí okupaci Ruska jejich území. Já jsem tam viděla ty lidi. Já jsem tam na rozdíl od vás byla legálně a legitimně. A mluvila jsem s lidmi, kteří jsou zmrzačení. Viděla jsem děti, které přišly o končetiny díky bombardování ruskými grady ukrajinského území.
To číslo čtyři miliony uprchlíků doopravdy není úplně přesné. Omlouvám se za tu nepřesnost. Dovolím si ji upřesnit.
Historicky jsme se několikrát dostali do té situace, tak víme, jak je to důležité. V době pekingské olympiády někdo zaútočil na Gruzii. V době sočské olympiády někdo zaútočil na Krym a pak na východní Ukrajinu. Na východní Ukrajině jezdí větší tanková ruská síla, než máme my svou vlastní. A někdo tam dokonce dokázal sestřelit i civilní letadlo s nevinnými cestujícími. My to podpoříme jako klub všichni.
Žádnou další přihlášku do všeobecné rozpravy nevidím. Táži se na závěrečná slova pana ministra. Prosím, pane ministře.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu velmi stručný, jenom v podstatě nelze nereagovat na některé věty, které tady padly. Tak my jsme členy Aliance, jsme členy Aliance dobrovolně. Ta Aliance funguje podle určitých pravidel. Čtyři členské země - naši partneři, naši spojenci - požádaly o pomoc. Zdá se mi nemyslitelné, aby se Česká republika něčeho takového nezúčastnila. Co je toto uskupení? My tím totiž samozřejmě vytváříme podmínky pro naši vlastní bezpečnost. Já bych souhlasil snad s jedinou větou, která padla tady z levé strany politického spektra, a to je, že naše odpovědnost je obrovská.
Víte, člověk se neustále učí. Tento náš parlament byl natolik demokratický při rozhodování o zastupování delegací, že v delegaci parlamentního shromáždění máme zástupce komunistické strany. V rozpravě vystoupilo 33 lidí, z toho 30 lidí s technickou poznámkou, což je velmi dobré, že to jednací řád obsahuje, jinak bychom možná seděli ještě dneska večer.
Já vám také děkuji. Eviduji přihlášku pana ministra životního prostředí? Ne, není tomu tak. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?
Není tomu tak.
Dobrý den.
Ptám se pana ministra, jestli má zájem. Do té se nikdo nehlásí, písemnou přihlášku nemám.
A poté bychom hlasovali o zákonu jako celku.
Procedura je opravdu jednoduchá, ale urychlit to nemůžeme. Jenom se zeptám, jestli někdo trvá na hlasování o proceduře hlasování. Myslím, že nikdo vzhledem k tomu, že je výrazně jednoduchá. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Pan navrhovatel je připraven vystoupit před otevřením rozpravy.
Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní přinášející výměnu zpráv podle zemí, které jsou dalším nástrojem v boji proti daňovým únikům v oblasti přímých daní. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministru financí a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Paní zpravodajka se hlásí do rozpravy. Prosím, paní zpravodajko. Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 193, z přítomných 140 pro 132, proti nikdo. Návrh byl stažen, tedy nebude hlasován.
Děkuji za slovo. Co se týká procedury, bude velmi jednoduchá.
Trváte na schválení procedury, nebo je všem zřejmá? Raději ano. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 194, z přítomných 143 pro 137, proti nikdo. Procedura byla schválena. Kdo je proti? Děkuji vám.
Výsledek volby člena Rady Státního fondu kinematografie byl neúspěšný. Z Ministerstva kultury jsme měly podány dva návrhy: Terezu Czesany Dvořákovou a Petra Vítka. Rada České tiskové kanceláře. Zde se obsazovala dvě neobsazená místa. Zde nebyl nikdo zvolen.
Prvním bodem dnešního odpoledního jednání je
Právní předpisy stanovují pro společenství a jeho členy společnou majetkovou odpovědnost. V případech vymáhání dluhů vlastníků-neplatičů je společenství v nerovném postavení vůči jiným věřitelům, zejména věřitelům zástavním. V sousedním Německu má přímo ze zákona obdobné společenství v insolvenčním řízení preferované postavení. V Rakousku platí zvláštní zákonná úprava umožňující za stanovených podmínek vznik zástavního práva krytí dluhů spojených s vlastnictvím bytů.
Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům Poslanecké sněmovny? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové.
Jednání o bodu o zákonu o pedagogických -
Já se velmi omlouvám, paní kolegyně, ale na to, že projednáváme zákon o pedagogických pracovnících, tak je tady ruch jak ve škole nevalné pověsti. Děkuji.
Tím jsem tady končila.

Na to odpověď nepřišla.

Že nebudou říkat, že je to drahé - což se dá také vysvětlit, že to není pravda.

Děkuji za pozornost.
Já děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. V rozpravě jak první vystoupí pan senátor Jiří Růžička.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající, pane ministře.